Ten čas by měl být využit pro zákony, které jsou potřebnější, než je tento zákon. Je tam spousta problémů.
Pane poslanče, už vám skončil čas k podání návrhu. Děkuji za návrh. Dalším vystupujícím je Stanislav Blaha.
Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, kolegové přede mnou opakovaně konstatovali, že máme na pořadu schůze celou řadu bodů, zejména opozičních návrhů, na něž se nedostává, nebo se na ně úmyslně nechce ani dostat. Důvod je docela závažný, protože včera na podvýboru pro dopravu jsme se zabývali problematikou železničních přejezdů, lépe řečeno tragických nehod na těchto železničních přejezdech. Proto bych chtěl požádat o zařazení bodu Informace vlády o rozpočtu Správy železniční dopravní cesty na rok 2020 a následně jeho pevné zařazení, protože to souvisí s rozpočtem, jako prvního bodu dnešního programu, pokud by to z nějakých důvodů nebylo schváleno, tak jako prvního bodu v úterý, případně ještě alternativně jako pevně zařazeného bodu po ostatních zařazených bodech na příští úterý.
Dokladuje to i usnesení zemědělského výboru, které se k tomuto tématu sešlo, které si dovolím krátce ocitovat. Zemědělský výbor Parlamentu České republiky Za třetí. Žádá Ministerstvo životního prostředí, aby připravilo národní dotační titul za účelem kompenzace alespoň části ztrát, které vznikly zemědělcům v postižených oblastech. Pevně věřím, že bude vůle Poslanecké sněmovny tento bod zařadit, neboť pro řadu zemědělců je ta situace opravdu existenční a kritická.
Ano. Děkuji, pane poslanče. Tato její přihláška se týká bodu číslo 296, pozemní komunikace. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Je to problematika, která nám může připadat až taková marginální, ale praxe ukazuje, že marginální zdaleka není. Náš návrh zákona toto řeší, na tuto praxi reaguje. Poměrně jednoduchá věc. Já bych to uvítala. To je můj požadavek.
Tak další je - navrhoval to pan poslanec Jiří Ventruba, ale je to nový bod a na ten je veto.
Já si myslím, že tam byly protinávrhy. Minimálně pan poslanec Martínek dával protinávrh k tomuto návrhu, aby tam byla dneska jenom zpráva 2016, a pokud by prošel ten jeho, tak ty 2017 a 2018 se posouvají.
Takže ještě jednou. Takže sdělte mi prosím vás, jaké jsou ty protinávrhy.
Ten navrhoval rok 2016, ale podrobně se musíte podívat do těch svých poznámek.
Prosím vás, hovořte spolu na mikrofon.
Děkuji za slovo. Pan poslanec Martínek určitě říkal, že dává protinávrh k tomu, co tady říkal pan poslanec Dolínek, a potom paní poslankyně -
A jaký to byl protinávrh?
Že rok 2016, zprávy, se budou projednávat dnes.
Může to někdo říct? Já si to musím poznamenat a pak dáme slovo dalším, aby se vyjádřili, ať to sumírujeme.
To je protinávrh proti tomu, co dával pan poslanec Dolínek.
Takže dnes jako první bod zprávy, ta sloučená rozprava, jak je k těm zprávám 2016, to, co jsme tady včera řešili, tak jako první bod dneska. Jo, tak to necháme když tak se vyjádřit paní poslankyni. Já mám v pořadí napsaného pana poslance Dolínka, dále je tady pan poslanec Adamec a jede to v pořadí, pan poslanec Krejza.
Já si myslím, že pokud ten navrhovatel neřekne, že to je protinávrh ke konkrétnímu návrhu, tak je to prostě jiný, alternativní návrh.
Tak ještě s přednostním právem předseda klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Je to návrh pana poslance Petra Dolínka. Tak předseda klubu ODS, prosím.
Já bych v této chvíli požádal o pět minut pauzy. Děkuji.
Návrh byl zamítnut. Čtu to dobře. Pan poslanec Benešík se hlásí na faktickou, ale už jste se odmázl, takže dobrý. Máme tady další bod a je to opět pan poslanec Vít Kaňkovský a navrhuje přeřazení bodu 132, tisk 439, týká se to důchodového pojištění. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. A jako třetí varianta je, aby tyto tisky byly zařazeny na středu 23. 10. jako první bod po státním rozpočtu v prvním čtení. Návrh byl zamítnut. Nyní máme návrh pana poslance Františka Váchy. Návrh byl zamítnut. Návrh byl zamítnut. Takže nejprve budeme hlasovat o tom na čtvrtek 7. 11. po písemných interpelacích.
Obava z byrokracie odrazuje zejména mladé lidi, aby se vrhli na nelehkou cestu podnikání. Je to velmi varovný prst pro naši společnost a pro naši budoucí ekonomiku. A to je právě přijetí tohoto zákona, a proto jsem to navrhl.
Pane poslanče, zaznamenal jsem ten návrh, jenom pro jistotu rekapituluji: Bylo by to zařazeno jako první bod na dnešek. Dobře, děkuji, máme zaznamenáno. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji.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 Tady je celá řada vysokoškolských učitelů, kteří mají zkušenosti s tím, že když jsou nějaké projekty, granty, je papírů někdy až příliš. A také jsou různé hranice, kdy se co může a nemůže používat. Děkuji za opětovně udělené slovo. Mohu přislíbit, že tento bod opravdu vzhledem ke své jednoduchosti, a věřím, že k všeobecné podpoře nepotrvá déle než pět nebo deset minut. Předem vás prosím u obou návrhů o podporu a děkuji za pozornost.
Děkuji vám, opravím to, abychom hlasovali správně v souladu s vaším návrhem. Ano, máme zaznamenán tento vás návrh. A jste přihlášen, pane poslanče, ještě jednou a nyní jste na řadě.
Ještě jednou dobré dopoledne, milé kolegyně, kolegové. Jsme v situaci, kdy naše země zoufale potřebuje důchodovou reformu.
Jenom takovou malou vsuvku. Děkuji za vaši trpělivost se mnou a s mým vystoupením a za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Vztahuje se to tedy pouze na výroční zprávy 2016 a 2016 - vaše návrhy? Ano, to je dnes, první bod. Děkuji. Máme zaznamenáno, budeme o tom hlasovat.
Dobré ještě dopoledne. Sněmovna se začíná dostávat do naprosto beznadějného skluzu. A na ty holt nedochází čas. Mně to nevadí, já si myslím, že zákonů máme dost. Navrhuji, že bychom mohli vyhlásit čas legislativního blahobytu a nepřijímat již žádné další zákony. Mně by to vůbec nevadilo. Tady se jedná o změnu soudního řádu správního, kde navrhujeme, aby se pro určité případy umožnilo zjednodušené řízení před Nejvyšším správním soudem. Česká republika má přibližně 4 % soudců ve správním soudnictví, sousední Německo s jeho fungujícím státem má přibližně 20 % soudců ve správním soudnictví. V roce 2005 tady byla uzákoněna taková praxe, že tak se dá činit ve věcech mezinárodní ochrany. Takže nevidím, že by tam měl být nějaký zásadní problém.
Nicméně čeho se můj návrh týká. Co mě k tomu vedlo?
Pauza nám skončila. Prosím, pane poslanče, jménem poslaneckého klubu KDU-ČSL.
Děkuji.
Ano, dobře, takže vyhlašuji pauzu pět minut. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami. Takže já vás poprosím o klid v jednacím sále, abychom se slyšeli, aby všichni poslanci slyšeli, jakým způsobem a o čem budeme vlastně hlasovat. Odděleně. Návrh nebyl přijat. Zahajuji hlasování. Chápu to dobře?
Dobrý den, dámy a pánové. Tehdy asi vláda tedy na naše zdraví a na zdraví občanů České republiky příliš nemyslela, nepovažovala to za svoji zásadní prioritu - a hle, náhle v průběhu volebního období se to touto prioritou stává. Pak tedy se musíme ptát, jak je možné, že zrovna je to v souladu i s tím, že se přestává dostávat peněz na různé návrhy, které vláda už buď prosadila, nebo se prosadit teprve chystá. Nabízí se potom tedy odpověď na to, že až tak příliš nejde o zdraví, tak jak je to deklarováno, ale spíše právě o to, abychom díry v rozpočtu byli schopni zalátat. A já už tomu začínám říkat legální korupce občanů, protože třeba u takových slev na jízdné pro vybrané skupiny občanů se o nic jiného ani nejedná. To samozřejmě všichni nejenom z médií dobře známe. Zrušila důchodovou reformu, ale DPH ponechala, to už se jí líbilo si ponechat tuto sazbu, a v tu chvíli tedy ona je zodpovědná za zvýšení této daně. Takže to není zdaleka poprvé, kdy tady ke zvyšování daní vládou ve složení ANO, ČSSD dochází.
Ano, já registruji ten procedurální návrh. Děkuji za tuto řeč. Přihlaste se prosím znovu svými kartami. Budeme pokračovat a já prosím pana poslance Ferjenčíka, který je další v pořadí.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, paní ministryně, já ten svůj projev rozdělím na dvě části. K té první mám takový osobní apel na paní ministryni. A argument, že jste jenom citovala z dopisu příznivce. Jako kdybych já citoval tady, co mi o vás píšou na Facebooku, tak taky to bude tady nepublikovatelné. To je prostě směšná výmluva, nedůstojná vaší pozice. A k průběhu dnešního projednávání. My s Piráty nehodláme projednání tohoto zákona nějakým způsobem zdržovat. Dali jsme dva velmi věcné pozměňovací návrhy k pořadu jednání. To je vaše odpovědnost. Stejně tak si myslím, že rodičovskou bychom měli projednat dřív, protože prostě tisíce a statisíce rodičů na to čekají, jaké bude to finální řešení. A to je zase vaše odpovědnost, především tedy v tomto případě sociální demokracie. Teď k tomu projednávanému tisku. To se bohužel neděje. Zdanění práce neustále roste. Vláda tento problém ignoruje. To jsou naše dva základní pozměňovací návrhy k tomuto tisku. Bohužel, zatím toto avizováno nebylo.
Byla učiněna dohoda již v minulém volebním období, podle které se jednou za dva roky předkládá zpráva v té obsáhlé podobě. V lichých rocích pak jsou předkládány zprávy stručnější. Jakýmsi kolapsem klimatu, kolapsem životního prostředí a fatálními důsledky, které to bude mít pro život společnosti. Agentura tu zprávu připravila poměrně pečlivě a zasloužila by si, abychom její práci ocenili tím, že její návrh tady řádně projednáme.
Děkuji za dodržení času. Nyní tedy pan poslanec Jan Bauer. Nyní tedy pan poslanec Jan Bauer, připraví se pan poslanec Petr Gazdík.
Myslím si, že tento návrh by mohl najít vaši podporu jak na opoziční, tak i vládní straně, protože má své ratio. Navrhuji předřadit rodičovskou, což je sněmovní tisk číslo 490, jako dnešní první superbod, v uvozovkách, dnešního jednacího dne. Z hlediska důležitosti jde o normy zásadní. Z hlediska jejich podpory a procesu projednávání je však mezi nimi opravdu propastní rozdíl. Zatímco u daňových otázek lze ještě očekávat dlouhou debatu nad jednotlivými navrhovanými změnami a politický střet mezi vládou a opozicí, u rodičovské je ta situace diametrálně odlišná. Samozřejmě i ke zvýšení rodičovské proběhne podle mého názoru debata, a to zejména s ohledem na fakt, že z vlády do Sněmovny nakonec doputovala její osekaná varianta, která je pravděpodobně na hraně ústavnosti a dost možná za ní. Vůbec ale neplatí, že maminky z takových rodin už jsou automaticky zpátky v práci a vydělávají si. Budeme se muset proto vypořádat ještě s debatou nad jednotlivými pozměňovacími návrhy, které se snaží tento stav napravit a docílit rovnějšímu a spravedlivějšího modelu zvýšení rodičovské, anebo i jiným způsobem korigují. Budeme se muset rozhodnout, zda a který z návrhů podpoříme, zda to bude návrh kolegyně Jany Pastuchové, anebo návrh kolegyně paní poslankyně Richterové. Také nad zákonem o státní sociální podpoře nás proto čeká možná ještě dlouhá debata. Ostatně čekají na to tisíce rodin a maminek. Milé dámy a pánové, já vám předem děkuji za případnou podporu tohoto návrhu.
Připraví se pan poslanec Jan Farský.
Dovoluji si vás požádat o dodatečné předřazení tohoto návrhu zákona.
A návrh je zařadil na 22. 10. po pevně zařazených bodech. Nyní tady máme návrh pana poslance Vlastimila Válka. Prosím, máte slovo.
To se tak opakovaně vracelo, že mně přišlo vyloučeno, aby to nebylo ve třetím čtení, a není.
A navrhujete, aby to bylo zařazeno jako první váš návrh jako první bod dnes. Návrh byl zamítnut. Nyní máme návrh posledního poslance a je to návrh pana poslance Černohorského. Návrh byl zamítnut. To znamená, vy to navrhujete jako první bod v prvních čteních na schůzi Poslanecké sněmovny.
Táži se navrhovatelky, jestli má zájem vystoupit před zahájením rozpravy. Tak prosím, paní navrhovatelka má zájem.
Dámy a pánové, velmi stručně, jsme v rámci třetího čtení.
Dnešní jednání je podle zákona do 21 hodin, takže není kam spěchat.
Konzumace návykových látek má nejen negativní účinky na zdraví české populace, ale představuje i vysokou ekonomickou zátěž pro veřejné rozpočty a samotné konzumenty i jejich rodiny. V novele zákona o spotřebních daních se zvyšuje sazba spotřební daně z lihu, z tabákových výrobků, ze surového tabáku a ze zahřívaných tabákových výrobků. Dalším opatřením, které má omezit škodlivé společenské dopady, je novela zákona o dani z hazardních her. V rámci této novely se navyšuje zvýšení sazby daně z hazardních her pro některé dílčí daně z hazardních her. Děkuji vám za pozornost.
Já také děkuji a otevírám rozpravu, do které mám v tuto chvíli pět přihlášek.
Jedním z opatření ke snížení nehodovosti je rušení přejezdů. Dle sdělení SŽDC aktivně dochází k navrhování jednotlivých přejezdů, které jsou určeny k rušení. Tady to často naráží na odpor komunálních politiků.
Nyní vystoupí pan poslanec Martin Baxa, připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Máte slovo, pane poslanče.
Vážený pane předsedající, děkuji za udělení slova. Ten název je, dámy a pánové, možná poněkud dlouhý či krkolomný, ale skrývá se za ním velice vážný problém, a myslím si, že do určité míry se teď dá říct, že nějaká míra trpělivosti ze strany samospráv už přetekla. A to, dámy a pánové, chci podotknout, že je částka, která je téměř poloviční oproti upravenému rozpočtu ministerstva na letošní rok, kde bylo myslím 210 milionů, a oproti schválenému rozpočtu na letošní rok, kde bylo původně těch 160 milionů. Neboli když to zrekapituluji, už nedostatečných 160 milionů korun z loňského roku pod velkým tlakem odborné veřejnosti i nás poslanců ministr Staněk navýšil řádově o několik desítek milionů, ale v tomto návrhu, který je teď projednáván ve Sněmovně, je pouhopouhých 130 milionů. Jde o to, že za poslední roky výrazně rostou platy zaměstnanců v kultuře, těch, na které se vztahuje nařízení vlády o platech. Chci jasně podotknout, že navýšení těchto platů je v pořádku, je správné. Já proti tomu protestuji. Proto tedy požaduji informaci od vlády o tom, jakým způsobem je možné toto kompenzovat, protože podle mého názoru je regionální kultura klíčem, takovým jakoby klíčovým pilířem, fundamentem pro kulturu v regionech. Pak budou muset prostě samosprávy čelit tomu, že budou muset provádět nějaká omezení, či dokonce škrty, a jistě si umíme představit, jakými směry se takové škrty mohou vydávat.
Pane poslanče, skončil čas pro váš návrh.
Ale nejenom návrhy opozice zůstávají vládní koalicí opomenuty, ale jsou to samotné návrhy, které vzešly z jejich ministerstev. Jak je vidět, tak panu ministru Brabcovi nezáleží na tom, abychom se se zprávu o stavu životního prostředí seznámili, a tak ji na pořad jednání nezařazuje.
Proto klub KDU-ČSL předložil balíček alespoň dílčích změn v současném důchodovém systému. Děkuji vám za pozornost i za podporu mého návrhu.
Děkuji, pane poslanče. Máme zaznamenáno. Na řadě je paní poslankyně Miroslava Němcová s návrhem na změnu schváleného pořadu schůze. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vím, že přede mnou již podobné návrhy, nebo shodné návrhy zazněly z úst pana poslance Dolínka nebo pana poslance Martínka.